To byla zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan místopředseda Jan Bartošek.
Děkuji za slovo. "Usnesení Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázky Jeruzaléma.
Zeptám se, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy.
Děkuji, pane předsedo. Předem děkuji za podporu. Skutečně to usnesení bude mít význam, pokud tam bude tato pasáž.
Děkuji. Prosím, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím.
Děkuji, vážené kolegyně a kolegové, za absolvovanou rozpravu a žádám vás o podporu usnesení, které jsem načetl.
S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji. Dovolím si požádat všechny kolegy o podporu, protože si myslím, že jenom schvalujeme notorietu. Na druhou stranu, i kdyby to nedopadlo dobře, snažme se v tom najít vždycky něco pozitivního.
Hlasování má číslo 115, přihlášeno je 156, pro 117, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Pan předseda klubu ODS.
Má to logiku?
Pan poslanec Korte nám chce něco sdělit.
Děkuji, dámy a pánové.
Ano. Ano, všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci. A zahajuji hlasování o námitce pana poslance Korteho. Hlasování má číslo 118, přihlášeno je 141, pro 130, proti nikdo. Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu usnesení paní poslankyně Černochové. Kdo je proti?
Já jsem chtěla udělat to samé.
Já se omlouvám, pane předsedo.
Děkuji za pozornost a prosím o podporu.
Je to novela zákona o státních svátcích, významný den české státnosti, 14. květen. Požádal bych vás a poprosil o podporu zařazení na čtvrtek 25. 5. jako první bod v 11 hodin.
Děkuji.
Pana předsedající, dámy a pánové, včera v Manchesteru sprostý vrah zničil desítky životů. Já si vážím vyjádření všech nejvyšších vládních činitelů, kteří vyjádřili soustrast pozůstalým i Spojenému království. Vzhledem k tomuto kontrastu, co se stalo včera a co se stalo dnes a kdo je tou hlavní mediální hvězdou, dovoluji si zcela výjimečně požádat Poslaneckou sněmovnu o minutu ticha pro oběti v Manchesteru, aby bylo zřejmé, že alespoň Poslanecká sněmovna ví, kde jsou ty priority.
Děkuji vám, kolegové.
Navrhuji to tady ve Sněmovně opakovaně již téměř čtyři roky a vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL mi můj návrh neustále zamítá, přestože přijetí tohoto zákona sama vláda také slíbila lidem v programovém prohlášení. Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete, a pak se na to samozřejmě vykašlete. Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich dlouhá řada. Důchodcům dokonce po zdražení zbývá ještě méně, tedy de facto nic. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí ani lichvu, nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. A také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují. Dokud neuzákoníme vymahatelnou odpovědnost politiků, tedy program, který prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, tak se nikam nepohneme. Je to pořád dokola. Žádám o pevné zařazení návrhu zákona o referendu, tisk číslo 559, na dnešní program schůze hned po již pevně zařazených bodech.
Děkuji panu poslanci Okamurovi.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
Pan poslanec Václav Zemek a jeho přihláška.
Děkuji.
Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pravidelná rezoluce UNESCO potvrdila, že tato organizace OSN opakovaně překračuje svůj mandát, když se vyjadřuje k věcem zásadního politického významu způsobem, který rozviřuje emoce a rozhodně nepomáhá ani náhodou k uklidnění situace na Blízkém východě směřující k mírovému procesu. Doslova přilévá olej do ohně. Dovoluji si jen připomenout, že dnešní den vrcholí návštěva nového amerického prezidenta na Blízkém východě. Úkol je to ambiciózní, ale je třeba ho ze všech sil podporovat. Jednou z klíčových otázek bude samozřejmě i otázka statutu Jeruzaléma, města posvátného pro Židy, křesťany i muslimy. Bez ohledu na to, jak tato jednání dopadnou, víme, že Jeruzalém zůstane hlavním městem Státu Izrael. Jeho suverenita nad západním Jeruzalémem totiž není naprostou většinou světového společenství zpochybňována ani dnes. O to více zarážející je přístup UNESCO, organizace OSN, která tuto otázku v rozporu se svým posláním opětovně zpolitizovala, když bere Izraeli právo na jeho hlavní město. Takovým přístupem situaci jen komplikuje, místo aby řešení napomáhala. Svým přístupem navíc jen podporuje růst antisemitismu a tenzí mezi lidmi různého vyznání. Podporuji proto návrh usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vysloví zásadní nesouhlas s přístupem UNESCO a současně doporučí, jak v základních otázkách postupovat. Všem přitom musí být jasné, že toto usnesení nepředjímá konečný status Jeruzaléma, ale je příspěvkem České republiky do mezinárodní diskuse na toto téma v duchu nejlepší československé a české tradice. Navíc přijetí tohoto usnesení podporuje i jakási symbolika. Rád bych vás všechny požádal o přijetí tohoto usnesení.
Děkuji panu poslanci Šrámkovi a požádám ho, aby si sedl ke stolku zpravodajů. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Daniel Korte.
Děkuji. Tentokrát se v dotyčné rezoluci prohlašuje, že Izrael nemá legislativní a administrativní pravomoc nad svatým městem Jeruzalémem. K tomu ovšem nikdy nedošlo. Ta podoba toho rozdělení byla dosti nesmyslná, neboť jeho výsledkem by bylo, že oba státní celky by se rozkládaly na třech v podstatě oddělených enklávách. Příběh je to známý, je to tzv. válka za nezávislost. O hlavním městě svého státu rozhoduje daný stát a žádnému jinému do toho nic není. Pojďme dále. Nepodařilo se mi dohledat, že by tehdy UNESCO vášnivě protestovalo proti tomuto vandalství a barbarství. V roce 1967 vypukla tzv. šestidenní válka, při níž Izraelci vytlačili Jordánce ze Starého Města a ovládli celý Jeruzalém. Od té doby uplynulo 50 let, která si připomínáme zítřejším Dnem Jeruzaléma. Pro Staré Město to znamenalo konec destrukce, stavby v židovské čtvrti byly postupně obnovovány a nezaregistroval jsem, že by si Židé v arabské čtvrti Starého Města chovali podobně jako Arabové ve čtvrti židovské. Takže si prosím řekněte, co je to vlastně UNESCO. Co ta zkratka znamená? Organizace Spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu. Povšimněte si prosím, že tam není slovo political. Pro politiku.
Jenomže zaměstnavatelé tohoto bodu často využívají k nátlaku na odborovou organizaci během kolektivního vyjednávání. Jsem přesvědčená, že takováto praxe je v rozporu s dobrými mravy, a proto navrhuji v zájmu ochrany zaměstnanců vyžadovat písemnou žádost odborové organizace, jejímž je zaměstnanec členem, a souhlas zaměstnance. Běžně dochází ke sporům o rozsahu této překážky v práci. V roce 2012 došlo ke koncepční novele zákoníku práce, během níž byla zcela neodůvodněně zrušena první věta, ve které se hovořilo o povinnosti pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců. Tento fakt je ještě více zarážející v souvislosti s následným ustanovením, které v zákoně zůstalo a které říká, že zaměstnavatel je povinen zajistit odbornou praxi absolventů škol a prohlubování kvalifikace. I když má navrhované ustanovení charakter deklarace, je pro zaměstnavatele i zaměstnance velmi důležité, protože zahrnuje základní formy odborného rozvoje zaměstnanců a pro zaměstnavatele zakotvuje požadovaný standard řízení rozvoje a lidských zdrojů. To znamená v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních. Vážené dámy, vážení pánové, takto jsem vás seznámila s obsahem všech svých pozměňujících návrhů a v podrobné rozpravě se k těmto návrhům přihlásím. Já vám děkuji za pozornost.
Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já jsem tady chtěl vaším prostřednictvím reagovat na paní poslankyni Hnykovou. Kdo to říká, jak to říká, co říká? Já si myslím, že dnes každý zaměstnavatel prostě si váží svých dobrých zaměstnanců. Takže neříkejme si to tady takto. Můžeme tady mít politický střet na to, kdo jak vidí postavení zaměstnavatele, kdo jak vidí postavení zaměstnance, to je v pořádku, ale prosím, toto si odpusťme. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Já jsem velmi ráda slyšela od vás tato slova. A v minulosti, když jsem o tom mluvila, tak jsme se vždycky s panem kolegou Zavadilem ohradili proti tomu, když se takto vystupovalo proti zaměstnancům. Já jsem to jen obecně řekla a jsem velmi ráda, že z vašich úst zazněla tato slova.
Nyní ještě kolega Laudát také s faktickou poznámkou. Konstatuji, že to bude možná poslední faktická poznámka.
Dámy a pánové, já jsem tedy kolegyni Hnykovou, tak jak to říkala, pochopil, že říkala doslova: jako udělali jsme tady mnohé pro podnikatele, a já bych se zásadně ohradil proti takovéto větě v jakémkoliv kontextu.
V minulosti se většinou odůvodňovaly ty podrobné návrhy a teď je takový trend trochu jiný. Je to jedna z těch variant úpravy home office. Pokud se týká toho home office, tak je skutečností, že práce vykonávané zaměstnanci mimo pracoviště zaměstnavatele budou stále častějším jevem. Uvidíme, kolik těch návrhů bude a jaké návrhy projdou. Je potřeba připomenout, že převedení je v převážné většině případů reakcí na okolnosti na straně zaměstnance bránící zaměstnanci vykonávat dosavadní práci. Na tyto okolnosti je zaměstnavatel povinen reagovat a neumožnit zaměstnanci výkon dosavadní práce. Zaměstnavatel v těchto případech velmi často nebude mít zájem, a je to pochopitelné, takového zaměstnance nechat vykonávat dosavadní práci. Stát by měl spíše zvažovat, jak podpořit zapojení žen do práce při péči o malé děti než takto uměle rezervovat pracovní místo i několik let.
Potom je faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného, pak s přednostním právem pan zpravodaj.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já úplně nesouhlasím s tímto číslem, ale nicméně i toto číslo je zásluhou podnikatelů. A jestliže mluvíme o udržitelné zaměstnanosti a o benefitech pro zaměstnance, tak si musíme uvědomit, že základem je prosperující ekonomika.
Děkuji.
Hezké odpoledne dámy a pánové.
Členové vlády, paní a pánové, já mám dva drobné návrhy. Je to ukázka toho, jakým způsobem plníte své volební sliby, a měli byste si každý zamést před vlastním prahem. Proto žádám zejména poslance vládní koalice, aby tentokrát ten můj alternativní návrh na zařazení na pátek jako třetí bod programu podpořili, abychom mohli zákon alespoň posunout do výborů. Děkuji vám.
Pan předseda Stanjura. To byl zatím poslední návrh k pořadu schůze. Já přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o návrzích z grémia, tak jak jsem je přednesl. Zahajuji hlasování o návrzích z grémia. Návrh byl přijat. Dále pan místopředseda Jan Bartošek navrhl zařadit dnes jako první bod bod k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázek Jeruzaléma, nebo otázky Jeruzaléma. Odhlašuji vás tedy všechny. Návrh byl přijat.
Všechny tyto změny podpořili při projednávání vládního návrhu koncepční novely zákoníku práce v Radě hospodářské a sociální dohody sociální partneři. Ne že už se nebude nikde hovořit o dalších změnách. Tak to prostě nebylo a nikdy v minulosti tomu tak nebylo. Dám několik příkladů.
Děkuji panu poslanci Jaroslavu Zavadilovi za informaci z jednání výboru pro sociální politiku a ptám se zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Františka Laudáta, jestli má zájem o vystoupení. Pane zpravodaji, máte slovo.
Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Takže to jsou dvě usnesení k příslušnému tisku.
Přečtu ještě omluvu pana poslance Kučery.
Já bych chtěl zareagovat, vážený pane předsedající, na slova předřečnice, kolegyně Nohavové, která hovořila o očkování. Já na to upozorňuji zvlášť proto, abychom při rozhodování o očkování, které je vždycky složité, nezapomněli na tento fakt, který tady je, protože je to skutečně věc mimořádná.
Nyní tedy pan poslanec Heger s řádnou přihláškou, po něm pan poslanec Vyzula.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Limitovat preskripci má ve své náplni podle zákona Státní ústav pro kontrolu léčiv. Možnost limitovat preskripci v případě, že lék je příliš rizikový, příliš odborně náročný, vyžaduje důkladné vyšetření, posouzení celého případu, případně limitace z důvodu nějakých indikací, to zůstane na specialistech i nadále.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vás seznámil se dvěma pozměňovacími návrhy, které bych zde rád ještě představil předtím, než se k nim přihlásím. Tato část má čtyři body. V první části se stanovuje, že v čele statistického ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví. Tím se zajistí jakási stabilita se státní zárukou. Takže to je vše. Přihlásím se k tomu potom v podrobné rozpravě.
Chci říci, že tenhle zákon s tím v podstatě, s tou situací, nic nedělá. Ten zákon zase otvírá řadu jiných, to už tady bylo řečeno v tom zákoně předešlém, že jsou tam možné přílepky. Já je tady kritizovat nebudu, protože si myslím, že jsou téměř všechny věcné. Co přináší ten zákon, tak už je jednoznačné stanovení povinnosti, aby příslušný veterinární lékař musel být členem komory, pokud chce vykonávat veterinární činnost. Tenhle zákon definitivně říká, že škola nestačí, musíte být členem komory. Pokud nejste členem komory, nemůžete vykonávat veterinární činnost. A ještě jedna věc.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu obecnou končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Není zájem. Otevírám rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Paveru a připraví se pan poslanec Kudela.
Do systému jsem načetl pozměňovací návrh pod číslem 6387, ke kterému se hlásím. Tuto tematiku jsme diskutovali před projednáváním tohoto zákona v prvním čtení. Takže mám tu čest a radost, že mohu tento pozměňovací návrh načíst, navrhnout.
Prosím paní poslankyni Bohdalovou a připraví se pan poslanec Zahradník.
Dobré odpoledne, vážení kolegové.
Děkuji. Také děkuji. Dále do podrobné rozpravy nemám žádné přihlášky a podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Budeme pokračovat bodem číslo Prosím pana ministra zdravotnictví, aby tento návrh zákona uvedl.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, velmi stručně. Poté co jej pojištěnec dosáhne, uhradí mu zdravotní pojišťovna částku, o kterou byl tento limit překročen. Navrhované snížení limitu si ze strany zdravotních pojišťoven vyžádá za rok přibližně 440 milionů korun.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, je mi jasné, že začínat vystoupení opoziční političky odkazem na koaliční smlouvu či vládní programové prohlášení nebývá zrovna standardní. Přesto se programovému prohlášení budu krátce věnovat. Jedná se totiž o dokument, se kterým před nás pan premiér Sobotka předstoupil, obhajoval ho zde, na této půdě Poslanecké sněmovny, a na základě kterého získal alespoň od koalice důvěru k vládnutí. Ve svém programovém prohlášení se v kapitole 3.3 vláda zavázala k tomu, že zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce, a lze se tak oprávněně domnívat, že to, co máme před sebou, tedy sněmovní tisk 1018, má být pokusem o naplnění této části prohlášení. Nic z toho ovšem ve skutečnosti návrh neplní. Pro rok 2018 se podobné stanovení provedlo nařízením vlády vyhlášeným již 12. května ve Sbírce zákonů. To je jistě chvályhodný krok ve směru nárůstu odvodů státu, ovšem za cenu absolutní rezignace na jakýkoliv systémový krok. Je třeba si všimnout důležité věci.